Do té doby, než jsme soutěžili, vykazovaly České dráhy ztrátu na jeden kilometr v nějaké částce. Kdo je vlastník Českých drah? Kdo je členem řídicího výboru Českých drah? Která ministerstva tam poslala kolik lidí? Kdo je členem Dozorčí rady Českých drah? Kolik lidí tam poslalo ministerstvo? Já tomu vůbec nerozumím. To jsou informace, které potřebuji do Poslanecké sněmovny, a vy mi je prostě napíšete." A kdyby ne, tak vlastník může konat. Jenom bych spekuloval a já spekulovat nechci. Já bych rád debatoval nad fakty a porovnával možné mýty se skutečností. A pak se o nich pobavme. A můj dlouholetý přístup k obchodnímu tajemství ve vztahu k veřejné sféře je jednoduchý. Jestli chceš obchodovat se státem, krajem nebo obcí, nemáš obchodní tajemství. Pak státu po tom obchodním tajemství vůbec nic není. Nechtěl jsem žádné věci typu klíče, hesla, softwarové produkty. Tomu všemu rozumím. Chtěl jsem, podotýkám, že je pravda, že poměrně podrobné údaje, ale například nevím, proč se nemůžeme dozvědět, kolik pro České dráhy je průměrný náklad na jeden ujetý kilometr. Já tomu prostě nevěřím, že to je obchodní tajemství. A nevěřím tomu, že ta data neumí zpracovat velmi rychle na Českých dráhách.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Ministerstvo dopravy má a které samozřejmě tímto způsobem jsou k dispozici.
Prostě hnutí navrhlo nezařazeného poslance. Z logiky věci - a já jsem tu nebyl v minulých volebních obdobích, když se rozpadaly Věci veřejné, LIDEM a podobně - nemůže nikdo jiný nezařazeného poslance navrhnout. A konečně k té dotazované tabulce.
Ano, vznáším námitku proti postupu předsedající. Žádám, aby o ní bylo hlasováno. Tady jasně padly návrhy. Dohoda předsedů klubů je na tom, že budeme hlasovat o všem mimo hospodářského výboru.
Já jsem tuto dohodu na stůl nedostala, pane poslanče. Omlouvám se, já o té námitce nebudu hlasovat.
Pan Arbuzov nebyl členem komunistické strany, byl to šéf Národní banky, byl členem vlády, a protože se někomu nehodil, protože nebyl zamotán do žádných tam zřejmých korupčních skandálů, tak prostě musel odejít a byl vyšetřován. Z tohoto důvodu musím říct, že Česká republika v minulosti udělila azyl několika členům bývalé ukrajinské vlády včetně bývalého ministra průmyslu a obchodu, včetně manžela bývalé premiérky a dalších. Nikoli že od samého počátku té asociační dohody se postaví proti těmto zásadám, že je nebude dodržovat, a že naopak bude znemožňovat fungování normální politické scény. Že bude respektováno právo každého, rovné právo každého bez rozdílu na pohlaví, rasu, náboženství a politické přesvědčení. Je evidentní, že to se na Ukrajině neděje. Vzhledem k tomu, že pan premiér se ještě nedostavil, nechám si druhou část svého vystoupení o otázce plnění té asociační dohody ze strany Ukrajiny až na jeho příchod. Zatím děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní zde mám dvě faktické poznámky.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych si dovolil zareagovat na proslov svého předřečníka, který se zde vyjadřoval o tom, kdo jaké škody kdy za jakého režimu napáchal. Pokud se bavíme o asociační dohodě s Ukrajinou, tak budeme hodnotit stávající stav, který na Ukrajině je. To znamená, že asociační dohoda, která je připravena, nerespektuje to, co Evropská unie vyžaduje na ostatních státech, které mají zájem asociační dohodu uzavřít. To znamená, Ukrajina v mnoha případech není tím ztělesněním toho, co Evropská unie chce, aby takový stát, který bude mít přístupovou nebo asociační dohodu, měl. Ukrajina v současnosti je na tom tak, že 40 % Ukrajinců vyjadřuje podporu současnému ukrajinskému vedení. To jsou oficiální údaje z oficiálních ministerstev současné vládní garnitury na Ukrajině.
Podstatné tady bylo řečeno, věci se tady prodiskutovaly myslím i na prvním čtení.
Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment neeviduji nikoho a rozpravu končím. Táži se vás, pane zpravodaji nebo pane ministře, zda si chcete vzít závěrečné slovo.
Děkuji za slovo.
Přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Máte slovo.
Tohle je věc, která se nám už velice osvědčila s Kanadou, s Novým Zélandem, zkoušíme to s Koreou, tam se to teprve rozbíhá. Mohu vám říci, že s Kanadou a s Novým Zélandem to funguje výborně. Takže je to vlastně taková věc, která mně připadá velmi sympatická. Každá strana to bere tak, že je velké množství těch, kteří toho budou využívat. A pokud uspěji, tak vám budu předkládat ještě další smlouvy s těmi zeměmi, co jsem tady už naznačoval.
Než k tomu ovšem dojde, bude nutné, abychom toto odhlasovali. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat a já vás požádám, pane poslanče, abyste se ujal slova.
Děkuji za slovo i za projevenou důvěru. Odměním se tím, že budu stručný. Pan ministr to zde v podstatě popsal.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 125, proti žádný. Otvírám další bod dnešního jednání a tím je
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vláda České republiky 27. října 2014 schválila vládní návrh na přijetí změn článků a ratifikaci Stanov Světové organizace cestovního ruchu OSN. Dne 25. února 2015 Senát Parlamentu České republiky dal souhlas k této ratifikaci. V květnu 2015 byl vládní materiál projednán v prvním čtení Poslanecké sněmovny.
Důvody předložení tohoto návrhu bych ráda objasnila. Pro jeho přijetí hovoří vedle příznivého ekonomického vývoje především dosavadní výsledky hospodaření obcí. Když je nyní druhý důchodový pilíř bourán, mělo by podle mého názoru dojít k navrácení prostředků, a to právě do obecních a samozřejmě i krajských pokladen. A přesně to je cíl, který tento pozměňovací návrh sleduje. O tom, že to je reálné z pohledu státního rozpočtu na příští rok, nemám nejmenší pochybnost. Nemám ji ani o tom, že si obce s těmito prostředky dovedou velmi dobře poradit, a to ve prospěch svých obyvatel.
Já děkuji, paní poslankyně. Toto byla závěrečná slova k obecné rozpravě a já nyní otevírám podrobnou rozpravu, kde s přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Stanjury, ale ještě předtím faktickou pana poslance Bendla. Určitě, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Já bych to vzal vážně, kdyby toto slovo zaznělo někdy v květnu nebo v červnu. Ale celý červenec a srpen jsme sledovali, jak na orloji chodili jednotliví ministři za ministrem financí a zvyšovaly se výdaje. Když se podíváte na výsledky hospodaření, tak se to v zásadě povedlo. Poslední velká novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla výrazně diferencované efekty mezi jednotlivé obce České republiky v důsledku změny vah a použitých přerozdělovacích kritérií. A právě tato velká města velmi často zajišťují veřejné služby nejenom pro své občany, ale i pro občany okolních obcí.
Budeme hlasovat o návrhu Pavla Kováčika na přerušení projednávání tohoto bodu do 6. října. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat, budeme pokračovat.
Děkuji za slovo.
Pokračujte, pane poslanče.
Opakovaně jsem upozorňoval na různá úskalí, která nám tato ratifikace přináší. Proto se dnes ještě jednou pokusím shrnout všechny své pohnutky, proč se domnívám, že není v našem zájmu tuto smlouvu v současné době schvalovat. Dovolte, abych v úvodu krátce shrnul vývoj na Ukrajině od rozpadu Sovětského svazu. V roce 1990 vyhlásila Rada Ukrajiny suverenitu země, nezávislost pak byla oficiálně vyhlášena 24. srpna 1991 při rozpadu Sovětského svazu. Prvním prezidentem byl tehdy Leonid Kravčuk, jehož v roce 1994 vystřídal bývalý premiér Leonid Kučma. V roce 1996 byla schválena nová ústava s poloprezidentským systémem. Kučmova politická orientace byla převážně proruská, avšak v této otázce nebyl dlouho zásadový. Janukovyč byl nařčen z volebních manipulací a Nejvyšší soud Ukrajiny nařídil výsledky voleb anulovat. V opakovaných volbách vyhrál jeho prozápadní oponent Viktor Juščenko. Největší počet hlasů v nich získala Janukovyčova Strana regionů, těsně za ní se umístil Blok Julije Tymošenkové. Po dlouhém vyjednávání byla 18. prosince zvolena premiérkou Julija Tymošenková, jejíž blok utvořil koalici s Juščenkovou Naší Ukrajinou. V parlamentu však měl jen těsnou většinu, která se rozpadla 6. června 2008, kdy z koalice vystoupili dva poslanci. To spustilo novou politickou krizi, kterou premiérka Tymošenková prohlásila za překonanou počátkem prosince 2008, kdy byla za pomoci bloku Volodymyra Lytvyna obnovena koalice BJuT a Naší Ukrajiny, přestože část Juščenkovy Naší Ukrajiny považovala smlouvu za neplatnou. V roce 2010 vyhrál prezidentské volby, tentokrát i podle oponentů právoplatně, Viktor Janukovyč s 48 % hlasů. Strana regionů tak získala nejen křeslo premiéra a předsedy jednokomorového parlamentu, ale i post prezidenta. Pouhý den poté, v pátek 22. listopadu 2013, zaplavila Kyjev a západní část Ukrajiny vlna demonstrací. Před Vánocemi 2013 se na největší manifestaci na hlavním kyjevském náměstí sešlo až 200 tisíc lidí a série protestů, která je známá pod názvem Euromajdan, se přenesla i do některých dalších ukrajinských měst. Dnes už to zřejmě pro Evropskou unii není takový problém a Ukrajinu by dotovala. V lednu 2014 začala situace eskalovat poté, co povstalci použili střelné zbraně proti pořádkovým složkám a na ulicích se objevili první mrtví. Od 18. února 2014 již nepokoje přerostly v ozbrojené střety a prezident Janukovyč uprchl po nezdařeném vyjednávání s opozicí - zde je třeba zdůraznit navzdory účasti ministrů zahraničí Německa a Francie - a po dalších dramatických událostech dne 22. února ze země.
Jsem o tom skutečně přesvědčen. Možná to není přesná zpráva, psala to Mladá fronta. Vždyť tabulky publikuje Ministerstvo financí. Kdo chce, se do nich podívá.
Děkuji. Nyní zde ještě eviduji čtyři faktické poznámky. Přečtu pořadí. První pan poslanec Farský, poté pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Seďa a poslední pan ministr financí. Prosím, vaše dvě minuty.
Zazněla tady čísla o tom, jak obce i bez tohoto zvýšení na tom budou skvěle a jak vlastně není potřeba jim přidávat, protože už mají snad dost. Takže to jsem chtěl doplnit jako přesná čísla k poslednímu srpnu letošního roku.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já musím odmítnout ten pohled účetního, to znamená pohled, kde konstatujeme, kolik obce dostaly navíc, ale už vůbec k tomu nedáváme, co za to jsou povinny udělat. Tady máme všichni konkrétně šanci pomoct obcím a městům, ze kterých pocházíme, aby měly o něco více finančních prostředků na řešení svých krizových situací, které na obcích mají.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Seďu.
Děkuji, paní místopředsedkyně.
Děkuji. Protože se jedná o procedurální návrh, nechám o něm hlasovat bez rozpravy. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.
Děkuji, vážená paní předsedající. Musel jsem využít svého přednostního práva, protože se hlasuje bez rozpravy. Žádám o to, aby se případně taková věc hlasovala odděleně!
S přednostním právem pan poslanec Kalousek, potom pan poslanec Seďa, který chce asi upravit svůj návrh. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A dříve než vám ho udělím, poprosím Sněmovnu, aby se uklidnila.
Pan poslanec Seďa chtěl jenom, aby mu pan poslanec Filip rozuměl, protože Velká říjnová socialistická revoluce byla v listopadu , Lenin se jmenoval Uljanov, Stalin se jmenoval Džugašvili a takhle to bylo se vším. Takže dnes po 24. hodině pro nás pro všechny bylo srozumitelné, ale pokud je zapotřebí to doplnit, tak já tedy doplňuji kromě jiného, také zítra po 00.00 až do časných ranních hodin.
Já budu hlasovat proti tomu, abychom jednali po půlnoci. Někteří z nás začali dneska v 9 ráno. Fakt tady budeme mluvit o Ukrajině po půlnoci? Fakt si myslíte, že tam kolegy utaháte? Za jeden jediný den, za jednu jedinou noc? Jak dlouho tady ta smlouva leží?
Druhá poznámka vůči panu kolegovi Grebeníčkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my jsme si nikdy nic zlého neudělali, byť jsme se dívali vždycky každý na svět úplně jinýma očima a máme jiné hodnoty, tak jsme se vždycky slušně zdravili. A nemyslím si, že proti sobě lidsky něco máme. Tak prosím vás, proč to teď chcete porušit a chcete mě někdy v budoucnu citovat? Moc vás prosím, nedělejte mi tu ostudu!
Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo.
Já jenom fakticky, protože jsem slušně vychovaný člověk, tak odpovím na otázku pana kolegy Pilného. Narodil jsem se v roce 1955, nevím, co jste poslouchal a nevím, co je špatného na tom, že jsem se zeptal, jakým způsobem se jedná o dluhu Ukrajiny vůči České republice a o dodávkách plynu.
Dalším řádně přihlášeným je pan kolega Josef Šenfeld. Prosím, pane kolego, máte slovo.
V tiskovém prohlášení se uvádělo, že na jejím základě se prohloubí politické přidružení a ekonomická integrace mezi Evropskou unií a Ukrajinou a dojde k vzájemnému volnému přístupu na trhy smluvních stran. Situace na Ukrajině je nestabilní. Na východní Ukrajině nejsou dodržovány minské dohody, místy se válčí dál. Podle zpráv směřuje k ekonomické katastrofě. A v tuto chvíli máme vyslovit souhlas s ratifikací mezinárodní smlouvy, která otevírá hranice Evropské unie pro pracovní sílu z Ukrajiny v řádech statisíců uchazečů o zaměstnání? Přitom země Evropské unie mají samy problém s vysokou nezaměstnaností. Ta se pohybuje kolem 25 milionů lidí. Jestli je to skutečně tak, je k zamyšlení, zda by nebylo vhodné přehodnotit souhlas s touto asociační dohodou. Není to zase tak dávno, kdy se staré země Evropské unie obávaly přílivu levné pracovní síly z východní Evropy, včetně nás, tedy České republiky. Ten se sice nekonal, ale jedním z důvodů byl bezesporu fakt, že v naší zemi byl stabilní demokratický režim a relativně dobře fungující ekonomika. Ale ani zdaleka se nepodobá evropskému standardu. Další přibližování Ukrajiny k Evropské unii je ukvapené a předčasné. Pro občany České republiky není prospěšné ani politicky ani ekonomicky. Sněmovní tisk 310 nemůžeme proto svými hlasy podpořit.
Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak já bych tady tohle chtěl zpochybnit, protože realita je jiná. Rád bych tady řekl, že i po zavedení bezvízového režimu se to bude týkat pouze krátkodobých pobytů, udělování povolení k pobytům delším než 90 dnů během půl roku zůstává v kompetenci národních států. Takže to je základní skutečnost, která se nemění. Ale je to v těch počtech, které říkám.
Děkuji panu ministrovi zahraničí.
Ráda bych jim tedy objasnila, jak se věci ve skutečnosti mají. Ukrajina dnes na jaře přijala několik dekomunizačních zákonů. Ukrajinští komunisté to však neudělali, takže porušili zákon a ministerstvo vnitra je zakázalo. Je to velice prosté a logické. Takže svým komunistickým kolegům doporučuji, aby přestali trestat Ukrajince za to, že jejich komunističtí politici porušují zákon, a aby s námi dnes asociační smlouvu jednomyslně schválili.
Jaceňuk v Berlíně nedávno prohlásil: My všichni si pamatujeme sovětský vpád na Ukrajinu a do Německa. Tomu je třeba zabránit. My vytváříme podmínky pro polofašistický režim, aby se stal součástí a přistoupil k Evropské unii. To je realita, protože na to je dostatek důkazů. Na Ukrajině oligarchové dále ovládají ekonomiku, dále se krade, dále je korupce hlavním pilířem získávání moci. Političtí vězni jsou součástí současného politického režimu, který na Ukrajině vládne. Proto se nedivím a jsem rád tomu, že tak dlouho se věnujeme této problematice, a není rozhodně ostudou, že se o tom bavíme déle než v jiných evropských státech, neboť Evropská unie má sama dost svých problémů, o kterých neví, jak si s nimi poradit.
Děkuji za slovo. Možná to není faktická poznámka, možná je to jenom povzdech.